A o této zásadní změně pravidel se dozví doslova pár týdnů předem. To má být ta předvídatelnost práva a slušný postup státu vůči občanům? Situace, kdy jeden den platí určité podmínky a druhý den podmínky jiné a výrazně horší, je nepřijatelná a bezprecedentní. Žádná vláda si ještě v moderních dějinách české demokratické státnosti nedovolila takto skokově a ze dne na den zvýšit plošně o dva roky věk nároku na starobní důchod, byť předčasný. Stále jde o starobní důchod, pro jehož výplatu musí žadatel splnit náročné podmínky, nyní stejnou dobu odvádění důchodového pojištění, nově dokonce pozor, o pět let delší dobu odvádění tohoto pojištění. A ještě mu zvednete důchodový věk o dva roky, takže bude odvádět o pět let déle a ještě mu zvednete důchodový věk o dva roky. Jde doslova o vládní politickou zvůli a zlovolnost vůči seniorům a důchodcům. Pokud hovoříme o předčasných důchodech a motivaci k nim a o tom, jak snížit jejich počet, ale případně i obecně o nastavení hranice věku odchodu do důchodu, jejíž zvyšování nad 65 let odmítáme, nemůžeme se přece vyhnout jedné kardinální otázce: Vyplatí se lidem dobrovolně pracovat i při pobírání starobního důchodu? Protože to je jedna z prvních věcí, které bychom při úpravách nastavení současného systému důchodového zabezpečení měli řešit. I z tohoto důvodu, že právě zde leží desítky miliard potencionálních nových ročních příjmů do tohoto systému. A odpověď na otázku, zda se vyplatí v současné době lidem dobrovolně pracovat i při pobírání starobního důchodu, zní, že rozhodně ne. Nikoliv přemýšlet o tom, jak našim občanům odchod do důchodu co nejvíce zkomplikovat a co nejvíce jim důchody snížit, což neustále dělá současná vláda a vydává to za důchodovou reformu. Udržet pracující lidi v zaměstnání, pokud oni sami chtějí a dovoluje jim to jejich zdravotní stav, je všestranně výhodné řešení. Pro zaměstnance, pro zaměstnavatele i pro stát v podobě mnohem vyššího výběru důchodového pojištění bez zvyšování jeho sazeb. Bohužel současná úprava souběhu důchodu a zaměstnání vede k úplnému opaku, protože to vláda zakázala, tento souběh. Co to konkrétně znamená? Pokud člověk pracuje za průměrnou mzdu a má průměrný důchod, tak na sociální pojištění on a jeho zaměstnavatel odvedou za rok zhruba 130 000 korun. To je tedy v uvozovkách bezkonkurenčně motivující mechanismus, je to prostě tragédie. A také je to jedna z příčin, proč občané odcházejí do důchodu co nejdříve, jak je to jen možné, i předčasně. Leží nám tu další potenciální desítky miliard korun pojistných příjmů ročně a efekt pozitivních motivačních změn v této oblasti by byl prakticky okamžitý. Zdůrazňovali jsme to i v jednáních s panem ministrem Jurečkou. Diskriminující je i to, že člověk musí, aby splnil nárok na toto zvýšení důchodu, pracovat po celý rok bez jakéhokoliv přerušení, nemůže si vzít neplacené volno, není možné, aby byl byť třeba jeden jediný den v pracovní neschopnosti. Uvidíme, jak na to zareaguje Ústavní soud, ale obávám se, že v tom starém složení to asi nechá být. Protože vláda dostatečně nebojuje s inflací. Inflace je základní problém valorizace důchodů. Inflace je nepřítel, znovu to opakuji. Namísto toho, aby nasadila nástroje, které má k dispozici, a snižovala inflaci, respektive inflační očekávání v ekonomice. Vláda navíc současně navrhuje zvyšování spotřebních daní a zvýšení doprovázené značným chaosem, DPH, čímž připravuje půdu pro další a další pokračování ještě vyšších inflačních očekávání a trvalé vysoké inflace. Vláda se vůbec nevěnuje makroekonomickým prioritám, které s bilancí důchodového účtu zásadně a neoddělitelně souvisí, protože to jsou přece spojené nádoby. A namísto toho jednotlivé vládní strany licitují o rozpočtových položkách, které škrtnou či sníží, aby následně hledaly nedůvěryhodná zdůvodnění, proč tak učinily. Prostě se jenom škrtá. Ale škrtá ne tam, kde by měli, na výdajích státu, ale na důchodcích v tomto případě. A bez výjimky se to týká oblastí, které mají přímý dopad na příjmy českých pracujících, živnostníků a důchodců. Klíčovým problémem ekonomiky a sekundárně i důchodového systému dnes je tedy vysoká inflace. Znovu to opakuji, vysoká inflace je nepřítel. V těsně předcovidových letech, to znamená v roce 2018 a 2019, byl tento důchodový účet dokonce v přebytku o téměř 20 miliard korun. A to při prakticky stejné míře zaměstnanosti a při stejném poměru počtu příjemců důchodů a plátců pojistného, jaký je dnes. Při nižším objemu mezd a tedy i při nižším objemu vybraného pojistného, než je dnes. Znovu se tedy ukazuje, jak stěžejním a klíčovým parametrem důchodového systému je míra inflace a jak důležité je držet ji na nízké úrovni. Jinými slovy, aby si za tisíc korun dnes koupili to stejné, co si koupili minulý rok a předminulý rok. Já vím ale, že mnoho našich seniorů a důchodců už takhle musí počítat i dnes. Tedy stejný nebo podobný přístup k základním životním potřebám, zboží a službám adekvátním jejich věku a životní situaci. Tak je to i u nás. Ten systém potom můžeme doplnit samozřejmě dalšími pilíři a také bychom navrhovali ho doplnit. Tak to je a musíme z toho vycházet. Dalším bodem, který by měla obsahovat důchodová reforma, je masivní podpora budování systému dostupného bydlení. Úplně nechápu, kde vlastně se tyto věci vzaly. Jedině, že by se tato vláda místo s českými občany domluvila s bankami. Velice zásadní je i to, aby zde byla trvale nízká inflace a aby byla i co nejnižší nezaměstnanost. Protože důchodce a senior přece není ten nepřítel. Ten nepřítel, proč se zvyšují důchody, je inflace. To jsou faktory, které nejvíce ovlivňují bilanci důchodového účtu, jeho příjmů a výdajů. Přesněji řečeno, jde o to, aby co nejvíce občanů v produktivním věku pracovalo ve standardním zaměstnání, ze kterého se platí pojistné odvody, anebo aby podnikali jako živnostníci, jako osoby samostatně výdělečně činné na živnostenský list. Navíc občané v dlouhodobých exekucích nebudou mít ve stáří žádné důchody a skončí v lepším případě v systému sociálních dávek, v tom horším na ulici. Bohužel ten horší případ je opravdu katastrofální, pokud na té ulici nejsou už dnes. Toto musíme prioritně řešit. Klíčové je, aby co nejvíce těchto osob platilo důchodové pojištění, které pro ně a pro jejich zaměstnavatele nebude likvidační. To je Lafferova křivka. Klíčové je i to, aby kontinuálně a výrazně rostly mzdy, ze kterých se důchodové pojištění platí - čím více rostou mzdy, tím více se odvádí na důchodovém pojištění, to je přímá úměra - abychom nadále nebyli ekonomickou kolonií západu a krmelcem Evropy, jak jsem o tom tady hovořil minule. Ale pozor, dát mu státní garanci. To je kontraproduktivní a diskriminační postup. Vláda chce například zcela odebrat státní podporu ve třetím pilíři občanům, kteří jsou v důchodu a spoří si na pozdější fázi svého stáří a rovněž plánuje zvýšit povinnou měsíční úložku dobrovolného penzijního spoření, od které se bude poskytovat státní podpora, a to z 300 na 500 korun. Namísto toho, aby stát podpořil i měsíční úložky nižší než 300 korun, jak navrhuje SPD, abychom do systému dobrovolného důchodového spoření přivedli i mladší pracující občany - tedy abychom je do toho systému dostali co nejdřív - a nízkopříjmové pracující, kteří třeba nemají tolik peněz, aby si na důchod platili - ale přece každá úložka, každé spoření na důchod, je dobré... Ale zásadní a dominantní bude vždy první průběžný státní důchodový pilíř. Nehledě na to, že já osobně jsem přesvědčen o tom, že člověku, který desítky let poctivě pracoval a ještě k tomu vychoval děti, musí k důstojnému životu ve stáří stačit státní důchod. Co se týče projednávané problematiky předčasných důchodů a vládních návrhů na její změny, vláda zvolila podle mého názoru špatnou chronologií kroků. Prioritně je potřeba už konečně legislativně vyřešit možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez jakéhokoliv jeho dalšího krácení u zaměstnanců v náročných profesích. Ve všech jednáních o důchodové reformě jsme požadovali, aby byl návrh upravující dřívější odchod do starobního důchodu u zaměstnanců v náročných profesích schválen ještě před případnou změnou podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu u ostatních plátců důchodového pojištění. Opačný vládní postup nedává logiku ani smysl a brzo může vyvolat velké problémy a spory. Co se bude dít dál? Anebo se vláda na tyto lidi vykašle a řekne jim, máte smůlu, měli jste si pár měsíců počkat. Každé z těchto řešení je špatné a viníkem budoucích problémů je jednoznačně tato vláda, která v této věci zvolila zcela chybný postup. Domyslel toto vůbec někdo? Co se týče zpřísňujících podmínek pro vznik nároku na odchod do předčasného starobního důchodu, pro jeho výpočet a jeho budoucí výši, si dovolím několik poznámek. Čím to chcete obhájit?
Rozumím, pane poslanče.
Je to z toho důvodu, že mnoho seniorů si nedokáže samozřejmě najít druhé, třetí zaměstnání, má omezené své příjmy, mnozí žijí v jednočlenné domácnosti, poněvadž už nemají partnera, děti se jim někde rozutekly do světa nebo po České republice a jsou skutečně jenom odkázáni na to, co jim měsíčně přijde na účet, jako třeba starobní, invalidní, vdovský důchod a z toho jednoduše musí vyžít. Pan ministr se neustále chlubí grafem, jak rostly důchody. Naposledy to bylo v pondělí na tiskové konferenci, taktéž jsem to zaznamenal včera na sociálních sítích Ministerstva práce a sociálních věcí. Tomu já rozumím, to už je dlouhodobě, právě na začátku energetické krize jsme upozorňovali na to, že Polsko má nulové DPH na potraviny a že takto pomáhá svým občanům. Ale to je jenom Polsko. Oproti květnu si navíc pohoršilo o čtyři příčky. Je opravdu k smíchu, když se inflace sníží, že se tím chlubí například pan premiér, že to je jeho zásluha. Já úplně na to koukám. Ta tragikomičnost a infantilita ve vyjádřeních, ale i v jednotlivých praktických krocích je opravdu zarážející. Jsme jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii. Neříkám, že se máme samozřejmě chtít dále zadlužovat, to je nesmysl. My máme průběžný důchodový systém a samozřejmě do něho něco přiteče, odteče. To je realita. To jsou data podle Eurostatu, vydáváme, a já to říkám dlouhodobě, na důchody právě k poměru hrubého domácího produktu méně, než je průměr v Evropské unii.
Vyvolává to ve mně tento dojem. A jestliže by bylo učiněno mnoho prorůstových opatření, jak můžete vědět, že zvyšování HDP a životní úrovně v České republice by nenaplnilo důchodový účet. Nerozumím tomu.
No jasně, že jsme snižovali daně, protože jsme je také řádně vybírali. Teď k té půjčce. Úroková sazba - bude známa v momentě poskytnutí tranže, takže my vůbec nevíme, jestli náhodou nebude méně výhodná než ta, za kterou si půjčíme na finančních trzích. Seděli jsme tam všichni členové rozpočtového výboru. To je celé.
Děkuji.
Ta výhodnost je ještě o tom, že jsou tam určité termíny, do kdy musí být ty projekty hotové.
Já vám děkuji.
A, pane ministře, vy neříkáte pravdu, vy jste tady vystupoval, vystupoval jste často, vystupoval jste dlouze, byť jste tedy nebyl předseda vašeho klubu. Jestli si to dobře pamatuji, tak předsedou klubu KDU-ČSL byl pan Bartošek a předsedou strany jste se stal až 20. ledna roku 2020 a vaše projevy byly opravdu velmi rozsáhlé. Ti lidé sem chodí, mají připravené projevy, mají řadu otázek.
Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, poté paní poslankyně Vladimíra Lesenská a další. Prosím.
Já děkuji. Jsme tedy jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii. Podle Eurostatu vydáváme, a já to říkám dlouhodobě, na důchody v poměru k HDP méně, než je průměr v Evropské unii.
Také děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Vladimíra Lesenská a připraví se paní poslankyně Marie Pošarová.
Děkuji, pane předsedající. Protože inflace, jako taková, stále roste. Já si nejsem jistá, jestli to vychází nebo ne, ale chtěla jsem konstatovat a zeptat se ještě na něco malinko jiného. Protože ti důchodci, aby nepadli pod nějakou chudobu, tak budou muset chtě nechtě žádat na úřadu práce o některé z dalších dávek, jako je příspěvek na bydlení, možná hmotná nouze.
Já vám děkuji. Prosím, paní poslankyně.
Tím samozřejmě se částečně zredukuje rozsah konsolidačního úsilí.
Já Vám také děkuji. Připraví se paní poslankyně Věra Adámková, Libor Hendrych a další. Děkuji.
V minulém roce doporučovalo požádat o předčasný důchod, protože to bylo výhodnější než důchod řádný, samo Ministerstvo práce a sociální věcí. A pak se všichni velice divili, že jej lidé poslechli a doslova zasypali pobočky České správy sociálního zabezpečení svými žádostmi o předčasné důchody. Nyní tato doporučení dávají privátní osoby. Efekt bude naprosto stejný. Důchodový poradce Milan Kohoutek publikoval nedávno v rozhovoru na serveru novinky.cz velice zajímavé srovnání. A člověk, který celý život vydělával, odváděl stejně, ale do předčasného důchodu půjde dle nových pravidel v lednu roku 2024, bude mít vyměřen důchod ve výši 12 433 korun, to je zhruba o tři tisíce méně. Přičemž ten první člověk bude mít svůj důchod po celou tu dobu valorizován plně, takže rozdíl penzí těchto dvou lidí může po dalších třech letech dosáhnout klidně až šesti tisíc korun, s tím, že po každé další valorizaci se příjmové nůžky mezi nimi ještě více rozevřou. Přitom jde o lidi, kteří celý život odváděli stejně vysoké důchodové pojištění, a ten druhý se - v uvozovkách - provinil pouze tím, že odešel do předčasného důchodu později než ten první. To je snad žert. Veřejný ochránce práv, ombudsman, zde odmítá výrazné zpřísnění podmínek předčasných důchodů, a to zvláště pro lidi, kteří mají krátce před důchodem, respektive pro lidi, kteří plánovali či plánují v brzké době podat žádost o předčasný starobní důchod. Podle ombudsmana tito lidé nemohou být schopni na překotné, náhlé a obtížně srozumitelné vládní návrhy změn v systému předčasných důchodů efektivně reagovat a bude to citelný zásah do jejich životů a vlastně do jejich životních plánů, které si dělali. Cituji pana ombudsmana Křečka. Zkrácení možnosti vzniku nároku na předčasný důchod by proto mělo minimálně probíhat postupně, tak, aby na zpřísnění podmínky nároku mohli někteří pojištěnci efektivně reagovat. Navrhované, překvapivé změny, jejich účinnost má být nadto u tak zásadního parametrického nastavení a v rozporu se zvyklostmi u obdobných změn stanovena co nejdříve, tedy prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení zákona. Jsou v zásadním rozporu s nedávným prohlášením představitelů vlády, že změny v oblasti důchodů by se měly týkat pouze mladších generací a být dostatečně předvídatelné. I toto uvedl ombudsman ve svých připomínkách k tomuto vládnímu návrhu. Podle něj by zkrácení podmínky předčasnosti z pěti na tři roky mělo minimálně nabíhat postupně, podobně jako se nyní postupně zvyšuje důchodový věk do konečné zákonné hranice 65 let, například o jeden nebo dva měsíce za rok, aby změna nebyla tak náhlá k jednomu datu, jinak podle ombudsmana hrozí, že se lidé rozhodnou výrazně urychlit odchod do předčasného důchodu bez ohledu na jejich původní plány. Ale na druhou stranu musím smeknout klobouk před těmi lidmi na České správě sociálního zabezpečení, protože jsou tou prací určitě přehlceni, ale viníkem je zase vláda - kdyby to nabíhalo postupně, tak by se všechno stihlo a nebyl by v tom takový problém. A bohužel tato vláda, která tu situaci způsobila, tak to nedokáže efektivně řešit, aby se to nestávalo, tedy aby důchodci měli svoje důchody a Česká správa sociálního zabezpečení, aby nebyla přetížená. Ombudsman Stanislav Křeček dále konstatuje, že cílem nových vládních opatření je mimo jiné vyslat lidem signál - ano, to vláda dělá velmi často, vysílá signály - že odchod do předčasného důchodu není standardním postupem, ale že jde údajně o jev, který je společensky a zejména sociálně a ekonomicky nežádoucí. To však on ze své pozice odmítá a důrazně to odmítáme i my v SPD. Stanislav Křeček totiž říká - podle mých zkušeností má k odchodu do předčasného důchodu mnoho žadatelů vážný důvod. Tím může být - a většinou je - špatný zdravotní stav, snaha pečovat o rodiče závislé na péči jiné osoby či snaha pomoci mladší generaci s péčí o vnoučata, čímž suplují nedostatečné kapacity jeslí a mateřských škol. Je to přesně tak. To není pravda, nikoliv. To by přece bylo ideální a lidi nám to píší. Ale nic mezi tím. Veřejnému ochránci práv se rovněž, stejně tak jako nám, nelíbí, že stávající podoba vládního návrhu vytváří příjmovou nerovnost mezi lidmi, kteří by odešli do předčasného důchodu těsně před účinností novely a krátce po ní. O tom jsem mluvil - může to být rozdíl dvou dnů a oba dva budou mít během dvou, tří let naprosto rozdílné důchody.
Posílám svůj vlastní příběh. V říjnu mi bude 60 let, před dvěma roky jsem zkolaboval a byla mi stanovena chronická diagnóza, nemoc mi brání naplno pracovat. Ukončil jsem podnikatelskou činnost, zrušil živnosti a začal se připravovat na předčasný důchod. Hanba by mě fackovala, kdybych si jen na chvilku pomyslel, že bych měl starší generaci snížit dávky, abych já, v uvozovkách, měl později něco. To nedělají ani primitivní kmeny v džungli. Zdarma si vystudovali, užívali plodů našich snížených příjmů. Dnes, kdy se nemůžu bránit, mi flusají do tváře jenom proto, že se chtějí pomstít starší generaci za to, že, dle volebních statistik, ve velké míře volili ANO. A právě teď se ukazuje, že to bylo správně. Jan Neruda napsal krátkou báseň Dědova mísa. Nemám čas ji tady číst, všichni ji známe ze školy velmi důvěrně. Doufám, že i jejich děti jim ve stáří připraví podobnou situaci a Dědovu mísu. A nechají je na holičkách a že jim budou určovat co a kolik jim stačí. Tak držím palce. Jméno neuvádím.
Děkuji.
A jestli by mi pan Kohajda, prostřednictvím pana předsedajícího, na to mohl odpovědět. Proč má tato vláda 44 politických náměstků? Proč máme ministra pro evropské záležitosti, pro vědu a výzkum, pro legislativu? Proč berete o 40 000 větší odměnu, než ministr, proč se toho nevzdáte? Proč máme na ministerstvech více poradců? Proč máme nejvíce vládních zmocněnců, máme skoro už na všechno vládního zmocněnce? Proč, když jste kandidovali jako dva politické subjekty, proč máme 5 předsedů klubů? A mohla bych pokračovat. Od 1. ledna už se to navýšilo skoro o 360 míst. Když tady zasedá vláda, minule jsem u výtahu, vím, že mi řeknete, že je to v uvozovkách trochu pokrytecké, vidím, jaké se tam vozí abnormální občerstvení. Proč tady máme živé kytky?
Jako první vystoupí pan předseda klubu SPD Radim Fiala. Už můžete, ano, už není žádná faktická poznámka, máte přednostní právo. Potom je přihlášena paní poslankyně Alena Schillerová s přednostním právem, poté pan předseda Andrej Babiš s přednostním právem a potom vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka se stanoviskem klubu ANO. A máte slovo, prosím.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, jsem rád, že jsem se dostal také ke slovu. Zhorší příjmovou situaci a zkomplikují životy všem současným i budoucím důchodcům. Opakovaně jsme toto zdůrazňovali i panu ministrovi Jurečkovi na několika našich vzájemných jednání během jara letošního roku. A nevím, zda to bylo z rozhodnutí pana ministra Jurečky nebo v důsledku tlaku koaličních partnerů a ve finále na tom vlastně až zas tolik nezáleží. Rozhodující jsou přece výsledky. Každopádně děkujeme za možnost se těchto jednání účastnit a jsme i v budoucnu kdykoli v zájmu současných i budoucích důchodců v pokračování těchto jednání připraveni. A jsme přesvědčeni, že pokud chce vláda mluvit o skutečné důchodové reformě, tak k tomu máme co říct. A budeme dále jednat, a to přesto, že slovy jedné české filmové klasiky nás pan ministr Jurečka nepotěšil. Ani my ho asi nepotěšíme, protože až budeme mít vládní odpovědnost, většinu, dnes vládou navrhovaných změn, zrušíme. Zopakuji jednu ze základních tezí hnutí SPD k důchodovému systému. To deklaruji jako jednoznačnou i rozpočtovou prioritu hnutí SPD. Jde o změny a reformy v oblasti sociální a rodinné politiky, ale i fiskální, rozpočtové a hospodářské politiky státu. Důchody jsou nárokových příjmem těch občanů, kteří si je celoživotní prací, odvody důchodového pojištění a výchovou dětí, bohatě předplatili. Ve všech ostatních výdajových položkách můžeme a mnohde i musíme škrtat, ale v důchodech nemůžeme. Nestrašme lidi tím, že na důchody nebude. Musí být. Je povinností vlády to zajistit. A my jsme si toho vědomi.